Na tuto možnost skutečně upozorňují zaměstnavatelé. A v neposlední řadě zavedení dlouhodobého ošetřovného si vyžádá také potřebu nových úřednických míst. Konkrétně půjde o nárůst nejméně 50 služebních míst pro zpracování agendy nové dávky. A prioritou státu by určitě měla být snaha umožnit péči o nemocného v jeho domácím prostředí, pokud to jen trochu jde. Uvidíme, jak proběhne jednání ve výboru pro sociální politiku. Uvidíme, jak dopadne jednání ve výboru.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nejprve pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Hovorka.
Se základním konceptem tohoto návrhu poslanecký klub KDU-ČSL souhlasí a podporuje jej. Dlouhodobě prosazujeme možnost postarat se v domácí péči o nejbližšího příbuzného a věříme, že to patří ke známkám vyspělé společnosti. Jistě se dá a bude diskutovat o některých parametrech tohoto návrhu zákona, ale k tomu se určitě dostaneme při jednání ve výborech. Praktický lékař k tomu má všechny nástroje. Zná celou anamnézu pacienta i vývoj jeho zdravotního stavu. Najdou se rodiny, které se budou dožadovat hospitalizace pacientů, i když k nim nebude jednoznačný medicínský důvod. Kdo zná současnou situaci na interních odděleních napříč Českou republikou, ale i léčeben dlouhodobě nemocných, pak mi dá za pravdu, že už nyní bojujeme s přeplněním těchto oddělení a také s přemírou tzv. sociálních hospitalizací. A do toho bojujeme také s nedostatkem zdravotnického personálu, na interních odděleních zvlášť. Požadavkem na sedmidenní hospitalizaci tento současný stav ještě zhoršíme. V tomto směru nabádám ke změně tohoto problematického ustanovení a jsem připraven k tomu připravit pozměňovací návrh.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který je řádně přihlášený.
Ale chtěl bych uvést, že tato norma je něco jiného.
Proto samozřejmě podpořím návrh, který bude chtít vrátit zákon k přepracování. Nicméně zákon o sociálním bydlení jako takový si nemyslím, že nepotřebujeme. Já se to nedomnívám, byť tam samozřejmě sociální práce je zaručena. Měli bychom vědět, kolik to bude. Co bude s nimi? To by mě hodně zajímalo.
Děkuji paní poslankyni Pekarové. Nyní paní poslankyně Radka Maxová. Připraví se paní poslankyně Marta Semelová.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve věci návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, mi dovolte, abych vás informovala jménem paní ministryně Šlechtové a Ministerstva pro místní rozvoj, které je spolugestorem tohoto zákona, že je potřeba v České republice sociální bydlení řešit. Je správné, aby stát v oblasti sociálního bydlení intervenoval v obcích? Je správné, aby stát řešil tuto problematiku přidělováním bytů? Nebo by se spíše mělo jednat o motivaci, aby lidé bez bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení získali takzvané kompetence k bydlení zpět?
Já vás, paní kolegyně, velmi nerad přerušuji, ale musím trvat na dodržování jednacího řádu, alespoň jednoho ministra mi sem vládní koalice musí dodat. Dostavil se pan ministr pro lidská práva. Prosím, paní kolegyně, můžete pokračovat.
Děkuji za slovo. Vláda tím zavádí novou dávku, dlouhodobé ošetřovné, do systému nemocenského pojištění. V úvodu si musím povzdechnout, proč tato novela přichází až na konec mandátu této Poslanecké sněmovny, protože se o dlouhodobém ošetřovném mluví již dlouho, a myslím si, že není tak kontroverzní jako jiné novely zákonů z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí a nový zákon o sociálním bydlení, že mohla být předložena mnohem dříve do Poslanecké sněmovny a schválena. Pomohlo by to rodinám. Vážené kolegyně a kolegové, mně tady třeba chybí péče o seniora v terminálním stadiu, o kterého se chce ta rodina postarat. Nesouhlasíme, aby dlouhodobé ošetřování bylo vázáno pouze na pobyt ve zdravotnickém zařízení. Považujeme to za nesmyslné, aby právě hospitalizace byla touto podmínkou. Naprosto nadbytečná věc. Budeme ale však řešit ty dva svědky, kteří budou muset přijít a vidět, v jakém stavu ten nemocný je, a budou to muset dosvědčit. Dále k podpůrčí době 90 dnů. Je to málo a je to limitující. Kdyby tady byla možnost navýšení počtu dnů, bylo by to možná mnohem lepší. A za tři měsíce člověka neumístíte do pobytového zařízení. Možná ani ne do hospice. Možná ani ne do té léčebny dlouhodobě nemocných nebo do nějakého jiného centra na doléčení. Myslím, že ten institut toho, že by se ta podpůrčí doba mohla potom v těch výjimečných případech prodloužit i na delší dobu, by mohl být obsahem i této novely zákona. Kladu si otázku, když to zaměstnavatel nedovolí, co bude potom. To je naprosto nepřípustné, aby o dlouhodobé péči rozhodoval právě zaměstnavatel. Z očí do očí řekne zaměstnavatel: vyber si. Ano, je tady ochrana toho, že pokud to zaměstnavatel dovolí a ten člověk nastoupí na dlouhodobou péči, tak se bude moci vrátit do toho zaměstnání. Další stres pro rodinu a pečujícího. Návrh zákona, znovu opakuji, podporujeme a budeme hlasovat o jeho propuštění do druhého čtení.
Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Nohavové. V tom případě musíte počkat.
Zůstanou otevřené ubytovny a stanoví stát konečně hygienické normy na jejich provoz? Zástupci ministerstva jistě namítnou, že tento problém řeší například zákon o sociálních službách. Já jsem ale přesvědčena, že systém pomoci v nouzi by měl být propojený a jednotlivé typy pomoci by měly logicky navazovat. Stanovením dvou různých lhůt zákon současně zakládá nerovnost mezi klienty sociálního systému. Ten, kdo bude mít štěstí a bude žít v obci do systému zapojené, má získat byt do zmíněných dvou let. Ten, kdo v takové obci žít nebude a bude muset žádat byt od Státního fondu rozvoje bydlení, má smůlu. Bude čekat o rok déle. Důvod, proč byly tyto lhůty stanoveny tímto způsobem, neznám. Troufám si ale tvrdit, že dva různé právní režimy mohou být problémem i z hlediska souladu s Listinou základních práv a svobod, respektive rovností občanů před zákonem. Zákon rozdělí lidi na dvě různé skupiny, přičemž jediným kritériem bude místo jejich pobytu. Obavy ze zásahu do kompetencí obcí sice na první pohled odpadly, tlaky na povinné zapojení obcí ale přetrvávají. Velkým tématem je určitě i motivace obcí zapojit se do systému dobrovolně. Měla jsem možnost s některými starosty mluvit a příliš motivovaní nebyli. Podmínky financování sociálního bydlení totiž zůstávají nadále nejisté, protože z velké části nejsou zakotveny přímo v zákoně, ale závisejí na vládních nařízeních. Přiznám se, že velké pochybnosti mám také o fungování Státního fondu rozvoje bydlení. Pro ty z vás, kteří zákon ještě nečetli, Státní fond bytového rozvoje má skutečně fungovat jako státní realitní agentura a developer zároveň. Opravdu bude mít kapacity a schopnosti na to, aby zřizoval a stavěl sociální byty od Aše až po Bruntál? Ráda si od zástupců ministerstva nechám vysvětlit, jak konkrétně a kde bude Státní fond rozvoje bydlení byty do sociálního pobytového fondu získávat. Ze zákona také zmizely podmínky pro umístění sociálních bytů, které měly zamezit vytváření nových ghett. Velmi proto chápu námitky z neziskového sektoru a z platformy pro sociální bydlení, která se na přípravě zákona aktivně podílela. Bez jakýchkoliv pravidel riskujeme, že současná ghetta zůstanou a nová se k nim přidají. Marně jsem hledala v zákoně cokoliv, co by se dalo vykládat jako motivace vrátit se ze sociálního bytu zpátky do normálního nájemního bydlení. Buduje systém, který není prostupný, ale naopak zadrží klienty sociálního systému v sociálních bytech natrvalo. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce navíc poskytovat sociální byty i narkomanům a lidem s různými typy závislosti. U nich ani sociální pracovník nebude stačit a náklady na pokusy začlenit tyto lidi do společnosti budou ohromné. Tím nechci říci, že se o to nemáme pokoušet, jen je třeba vidět za těmito pokusy konkrétní problémy, které nastanou jak z hlediska financí, tak třeba sousedského života. Pro vyváženost své zprávy chci zmínit i z mého pohledu pozitivní změny, kterými návrh zákona postupně prošel. Některá města se oprávněně obávala toho, že se na jejich území budou sestěhovávat sociálně slabí lidé z celé republiky. Považuji to za samozřejmé, protože mnoho lidí, troufám si říci většina, se nebude chtít stěhovat do nových domů spolu s problémovějšími nájemníky například z vyloučených lokalit. Chtějí zůstat doma, tam, kde jsou zvyklí, a pouze potřebují pomoc s placením nájmu. To se mimochodem týká také mnoha seniorů, jimiž se ministerstvo zaklíná nejčastěji. Pro některé z nich možná zákon přináší nové komplikace. Konkrétně třeba k lidem po výkonu trestu, kteří, pokud se nepletu, patřili původně mezi zvlášť zranitelné osoby. Bohužel pozitivní posuny jsou z mého pohledu v menšině. V zákoně převládají změny, které z jeho původních verzí udělaly torzo. A výsledné torzo dává více otázek než odpovědí. Zákon se rozkročil opravdu široko. Chce jedním modelem pomoci zachraňovat bezdomovce, lidi z ubytoven a zároveň pomáhat nízkopříjmovým rodinám a seniorům. Neřeší ale vůbec příčinu toho, proč se lidé ocitají v bytové nouzi, a neusiluje o to, aby výsledkem snažení státu byl návrat těchto lidí do normálního života. Svým způsobem tak zakládá na nové nespravedlnosti. Nejasné zůstává i praktické fungování sociálního bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice podle dostupných informací podpořilo pilotní projekty ve čtrnácti českých městech a chce připravovat prováděcí vyhlášky a metodiky na základě jejich vyhodnocování, jenže toto úsilí přichází poněkud pozdě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, postup vlády považuji za naprosto nemístný, protože nás záměrně konfrontuje se zákonem, na němž samotná koalice nenašla shodu. Vláda obešla standardní mechanismy určené k přípravě nové legislativy, připomínkové řízení i Legislativní radu a poslala do Poslanecké sněmovny paskvil. Postup při přípravě zákona o sociálním bydlení ukazuje, jak legislativní proces vypadat nemá. Jsem z toho upřímně zklamaná. Nemyslím si, že potřebujeme až tak ambiciózní normu, ale myslím si, že právní rámec pro rozvoj sociálních bytů skutečně nutný je. Už proto, že drtivá většina měst sociální byty stejně provozuje, často ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Stejně tak potřebujeme lepší pravidla pro fungování sociální práce v terénu, protože ta vůbec není jednoduchá a organizace, které se jí věnují, potřebují stabilní podporu a dobré podmínky pro svou činnost. Určitě bychom měli vést detailnější debatu o lepším čerpání dotací na rekonstrukce a výstavbu sociálních bytů. A především bychom si měli ujasnit, komu přesně má zákon o sociálním bydlení pomáhat. Navzdory mediálním proklamacím paní ministryně Marksové si troufám tvrdit, že předložený zákon je především zákonem pro bezdomovce, určitě ne ale zákonem pro seniory a chudé rodiny. Já tento přístup nesdílím. Myslím si, že tato Sněmovna by neměla krátce před volbami pustit do světa polotovar s nejasnou budoucností. Zatížila by tím další vlády závazkem ve výši desítek miliard korun, aniž bychom mohli s určitostí říci, že to bude fungovat. Především s ohledem na nedostatečné ekonomické podklady a nastíněné sporné body proto navrhnu v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím, vrátit zákon předkladatelům k přepracování.
Doplňuji, že takto byl tento můj bod zařazen už dvakrát na této, ale i minulé schůzi Poslanecké sněmovny.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Už jsem vás o toto žádala několikrát, takže zkusím ještě jednou. Myslím si, že kdy jindy, když ne teď, bychom jej měli projednat. Takže prosím o podporu těchto bodů, které mohou podpořit rodiny s dětmi. Děkuji vám za pozornost.
Prosím pana poslance Grospiče a po něm paní poslankyně Nováková.
Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že se jedná o vysoce závažnou tematiku, která dosud nebyla prodiskutována ani na příslušném podvýboru ústavního výboru, a ani tento podvýbor nedospěl jednoznačně k tomu, že by se mělo přistoupit k tak rozsáhlé a zásadní novelizaci Ústavy České republiky. Proto navrhuji, aby tento tisk byl vyřazen z programu této schůze Poslanecké sněmovny.
Ano. Prosím paní poslankyni Novákovou a po ní pan poslanec Ondráček.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych, abyste znovu uvážili i ve světle událostí posledních dnů, posledních týdnů, jestli je opravdu jedno, jakou kulturu předáváme na našich školách, jestli je opravdu jedno, že naši žáci nejsou vedeni k tomu, aby vedle svých práv plnili také své povinnosti. Vracím se k oné zmíněné kultuře. Naše kultura je kultura evropská. Kultura evropská stojí na několika pilířích. Jsme snad schopni odlišit náboženství, ideologii a kulturu. Já hovořím o křesťanské a židokřesťanské kultuře. Když už se bavíme o ideologii, tak jediná ideologie, která je obsažena ve školském zákoně, je ideologie zvaná multikulturalismus. On ten multikulturalismus vůbec nepřinesl výsledek, že budeme k sobě všichni tolerantní. My bezmyšlenkovitě přistupujeme na to, jak v Evropské unii zesiluje zase ideologie sekularismu. Je jasné, že školy nesmějí být závislé a navázané na nějaké náboženství. Ale sekularismus, který bere vlastně duchovní rozměr všem, je úplně něco jiného. Dámy a pánové, tato novela není novelou jenom z mé hlavy. Pod tuto novelu se podepsali tři ministři stávající vlády. Opravdu budeme ještě čekat? Já jako latinář mám chuť říct: Quo usque tandem, Catilina?
A věřte, že to nezabere víc než 10, maximálně 15 minut vašeho a našeho času. Takže znovu vás žádám o podporu, tak jako už se stalo ve dvou případech ze tří žádostí.
Děkuji za slovo. Já mám dva návrhy. Tento zákon je mimořádně obsáhlý a současně mimořádně špatně připravený. Vláda najednou RIA nepotřebovala nebo možná část vlády, asi většina vlády, protože jinak by to sem neprošlo. A já si myslím, že jediným cílem návrhu zákona je, aby si sociální demokraté udělali fajfku. Aby řekli: my jsme to zpracovali a předložili do Poslanecké sněmovny. Nevěřím ani předkladatelům, že si myslí, že v tomto znění to má šanci projít. Ale i kdyby to prošlo, tak to situaci vůbec nezlepší, ba právě naopak. Takže dvě hlasování, pane předsedo.
Ano, rozumím tomu. Další přihlášky k pořadu schůze nemám, takže budeme hlasovat. Nejprve bych nechal hlasovat o návrhu z grémia, to znamená zařadit bod 40 na konec prvních čtení. Omlouvám se, pan předseda Faltýnek je o stránku před paní poslankyní Černochovou. Pan předseda Faltýnek navrhoval čtyři bloky, řekněme. Zeptám se, zda je tady souhlas, abychom hlasovali... Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Bod 66, 25. 4. po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti?
Na jedné straně jsou zaměstnavatelé a na druhé straně jsou zejména praktičtí lékaři. Mně ten princip nevadí, možnost volby. A teď nemyslím finanční bonus, teď myslím jednodušší správa, něco rychlejší. Elektronizaci, digitalizaci, informační systémy. A co to znamená, pokud to technické řešení jednotného informačního systému práce a sociálních věcí umožní? Ale zavedli jsme elektronizaci a digitalizaci. Takhle pokoutně, bez řádné diskuse, nepřipravený návrh.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jsme v obecné rozpravě, eviduji dvě přihlášky. První má pan poslanec Běhounek faktickou poznámku a po něm paní ministryně s přednostním právem.
Já předpokládám, že kolegovi bude na mnohé položené otázky odpovězeno. Já jsem přesvědčen, že i pro zaměstnavatele tato záležitost bude snazší a bude žádaná.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. A stejně tak má podporu i lékařů. Nevím, jestli konkrétně to bylo projednáváno s tímto sdružením, které tady bylo uvedeno, nebo s jiným, ale bylo to s nimi projednáváno samozřejmě a zároveň to bude představeno v dubnu na kongresu. A poslední, co jsem zachytila, ten jednotný informační systém, ten už je dnes ukotven v zákoně o úřadech práce.
Já vám také děkuji. Já vás eviduji, pane předsedo, s přednostním právem, prosím.
Nemám důvodu paní ministryni nevěřit. Rozumíme si, že úřad práce je jiná entita než Ministerstvo práce a sociálních věcí? Já jsem se ptal, proč to chcete přenést na ministerstvo. Žádná odpověď. Ptal jsem se, jaké jsou systémy jednotného informačního systému.